Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 207 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Anebo má pravdu pan ministr, všechno proběhlo podle zákona. Můj kolega Jan Bauer v té samé televizní debatě zcela správně řekl, že už chybí jenom dva kroky, aby pan premiér podal trestní oznámení na pana Kremlíka a pan Kremlík na pana premiéra. Mě to mrzí, protože si myslím, že rezort dopravy není typický rezort na politický souboj vláda versus opozice. To čtyřleté funkční období je příliš krátké na to, aby každá nová vláda změnila priority v dopravě. To bychom pak nepostavili nikdy nic. Rezort dopravy přece potřebuje jistou stabilitu aspoň v plánování staveb. Když to přepočítám a trošku zaokrouhlím, tak by to mělo být od 140 miliard postupně ke 180 miliardám ročně. A pak můžeme čekat opravdu výrazný skok v dokončených investicích do dopravní infrastruktury. Jedině že by nový stavební zákon prodloužil přípravu stavby z 12 na 30 let, pak by to mělo smysl. A to, doufám, není cílem novely, kterou máme už na programu a už ji máme ve výborech. Pokud budeme honit všechny dálnice, já tomu rozumím. Ale když těch priorit je moc, tak vlastně není žádná priorita. Všechny jsme začali a vlastně žádná není hotová. Chtěli jsme se také bavit obecně o zakázkách v rezortu dopravy. Mýtný systém, auditor mýtného systému, co se vypíše, to se vlastně zruší, nebo komplikuje. Takhle se podle nás nedá plánovat. Chtěli jsme se zeptat. Myslím, že je dobře, že existuje politická shoda na výstavbě nových jaderných bloků, ale myslím si, že postupujeme mimořádně pomalu. A ta úspěšná realizace nezáleží ani tak na nás jako na tom, jestli to dojednáme mimo hranice České republiky. Nejsme v tom zcela svobodní. Budeme potřebovat souhlas Evropské komise. A nebude to jednoduché. Máme silné odpůrce v Evropě. Takže nemusíme se my uvnitř přesvědčovat, že je to dobře. Na tom jsme se už shodli. A my si prostě neumíme představit, že tohle se dá zvládnout jedním člověkem. To má každý premiér. A je škoda, že tomu nechceme věnovat čas. Pokud by to neprošlo, tak navrhuji, aby to bylo zítra odpoledne po pevně zařazených bodech. Samozřejmě pokud to bude vetováno, tak jsme si vědomi toho, že se o tom hlasovat nebude. A je to škoda. Myslím, že by to mohlo zajímat i další. Nebudeme zatěžovat životní prostředí, abych uklidnil pana ministra životního prostředí a nebude to ani speciální linka, ale běžná linka, co jezdí jednou za deset minut. Protože jinak budeme pořád vidět billboardy, které budou slibovat dálnice, dálnice, dálnice, pak se podíváme na realitu, na priority, a uvidíme, že skutek utek. A jenom připomínám, že už třikrát Andrej Babiš jmenoval skvělého manažera do funkce ministra dopravy. Já jsem si dal tu práci a našel jsem si slova premiéra, když uváděl do funkce pana ministra Prachaře, pana ministra Ťoka a pana ministra Kremlíka. Jako přes kopírák. Teď přichází skvělý manažer, který to všechno vyřeší. Všichni odešli nedobrovolně, nebo skoro nedobrovolně. Skoro se mi nechce, ale pro pana poslance Bláhu. Řekněte to premiérovi. Proč křičíte na opozici? Sice silně pochybuji o těch opatřeních, ale budiž. Vy máte většinu, ne my! Já myslím, že všeho! Tak si nechte tu fascinaci minulým režimem někam jinam! Jak jsme si mohli vybrat! Ano, někdy to měli v pondělí a někdy ve středu. Mohli jste si vybrat. Někdy to bylo v lednu a pak zase v dubnu.
Já bych jenom chtěl hrozně vědět, proč reagujete vždycky na něco jiného, než byla myšlenka. Takže takhle jsme to vymysleli. Když jste bojovali o Evropskou unii, tak jste dovolili, aby kvóty, které byly pro nás, byly daleko měkčí, než mají Frantíci a jiné národy. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Prosím o toleranci, že se někdy ta diskuze trochu odchýlí od myšlenky, jak vy říkáte. Ona se ta myšlenka někdy hrozně těžko hledá. Nicméně já bych rád zdůraznil, že mnohem víc než na dovozu je tahle ekonomika závislá na vývozu. Také jsem je zažil, když jsem byl o polovinu mladší než teď. A nemusíme všechno řešit přece zákazem, pane poslanče Bláho. Váš milovaný předseda vlastní největšího dovozce masa, firmu Animalco, tak přesvědčte ho. Je to jenom o vašich přesvědčovacích schopnostech.
A budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.
Já jenom edukační okénko pro pana poslance Bláhu. Takže jsme vyprodukovali mnohem více mléka, než jsme spotřebovali. A logicky, co s ním? Asi jsme ho museli vyvézt.
Pan poslanec Bláha stáhl svoji faktickou poznámku, takže budeme pokračovat v rozpravě.
To znamená, podporujeme elektronizaci, podávání přiznání u těch, kteří dnes ho mohou podávat i papírově. A říkala jsem a znova to zopakuji, že před zavedením kontrolního hlášení Finanční správa zadržovala ročně 5 až 7 mld. To znamená, vysvětlovala jsem, máte odpočet 500 tis., sporná je faktura 200 tis., zadrží se jenom ona. A proto potřebuje Finanční správa těch 15 dnů navíc. A uvědomme si, že dnes jsou to třeba měsíce. A my to chceme zkrátit na 45 dnů a zadržet jenom tu spornou část, myslím Finanční správa. Formulář EET je skutečně stažen. Byl to návrh formuláře, nešel do tisku a neměl nikdy žádných 500 kolonek.
Ještě jednu věc bychom chtěli debatovat, ať už to bude dneska, nebo na mimořádné schůzi. Nevím, jestli vládní poslanci, ale my opoziční velmi často čerpáme z eKLEPu a velmi často čteme stanoviska Legislativní rady vlády. Přesto ten zákon je tady. Nikdo nebyl proti. A my vlastně nevíme, jak to funguje. Je to jenom prosba, nemusí padnout na úrodnou půdu. Pane ministře, zvažte své dnešní vystoupení. Myslím, že to není důstojné následující debaty, abyste nám řekl svůj pohled a kolegové nemohli reagovat. Zvažte to. Je to prosba. Tady bychom spíš měli hledat shodu než hledat rozpory a protichůdná stanoviska. A my takovou debatu, racionální, věcnou, která posune výstavbu dopravní infrastruktury, skutečně nabízíme.
Několik omluv. S přednostním právem je v tuto chvíli na řadě pan ministr Toman.
V minulosti jsme již podali šest podobných žalob, dvě odvolání a jde nám skutečně o princip, kdy máme rozdílné stanovisko k některým technickým detailům než Evropská komise, a proto chceme, aby o tom rozhodl nezávislý soud. Pokud bychom tak neučinili, v budoucnu bychom tuto možnost již neměli. Podání žaloby je totiž nejlepší cestou, protože tento problém je dlouhodobý a výkladový a toto je ideální příležitost, jak dostat celou věc před soud a k rozhodnutí. Dovolte, abych ocitoval jeho slova pro Radiožurnál z minulého týdne: "Domnívám se, že je dobře, že žaloba byla podána. Mohlo by konečně dojít k výkladu, zda je premiér ve střetu zájmu, nebo není. Takový verdikt by byl cenný, protože dosud existují různé názory unijních a českých úřadů. Dámy a pánové, výše uvedená žaloba je legitimním krokem, který členské státy využívají při obraně svých národních zájmů, a proto kdybychom ji nepodali, tak bych to považoval za chybu v zájmu všech našich daňových poplatníků.
S přednostním právem pan ministr Havlíček, poté pan předseda Kalousek.
Já jsem na ten resort nepřišel s žádným despektem, nepřišel jsem tam ani jako šafář, nepřišel jsem tam ani poučovat. Ani jednou jsem nezmínil negativně své předchůdce, ani vás, pane poslanče, kteří tam byli v minulosti, co tam udělali nebo neudělali. Zdá se mi to za prvé nefér a za další si myslím, že ten resort je natolik náročný a složitý, že není tak úplně jednoduché, notabene s odstupem několika let, každého posuzovat a ukazovat, co kdo tam udělal špatně.
No a zjednodušování daní, paušální daň, jsme dali do mezirezortu. Já vím, teď mi řeknete, určitě bude minimálně deset faktických poznámek, že s tím přišla ODS. My jsme zpracovali paušální odvod. A je v mezirezortu a každý se s ním může seznámit. A věřím, že v brzké době tady o něm povedeme debatu. To znamená, jedna platba, jeden odvod pro poplatníky s příjmy do jednoho milionu. A jako volba, ne povinnost. Je snad logické, že DPH, snižování sazeb, nebo jakákoliv sazba, se týká plátců DPH, o tom se snad tady nemusíme nijakým způsobem přesvědčovat, a že snad nemohla být nikdy řeč o ničem jiném než o plátcích DPH.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já bych chtěl jenom stručně reagovat na to vaše tvrzení o tom problematickém malinkatém kousku toho zákona. Vy hovoříte o 24 miliardách korun. Já si troufám tvrdit, že 24 miliard skutečně není malinkatý kousek. Je to zvýšení státního rozpočtu o 16 miliard korun a navýšení dalších veřejných rozpočtů o 8 miliard na úkor firem. A vy to obhajujete tím, že kvůli těmhle 24 miliardám, které jim seberete na 15 dnů, jim budete moct zadržet o něco méně než 800 milionů. To znamená, že byste jim o několik dnů posunuli splatnost toho DPH, a tím jste to mohli vykompenzovat. Ale nic takového jste samozřejmě neudělali.
Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já se obávám, že váš argument o tom, jak kvůli zálohám na nadměrný odpočet se musí zvýšit ta doba o 15 dní, je argument scestný a nemluvíte pravdu. To vracení záloh podle vašeho zákona, o kterém budeme zítra hlasovat, probíhá až v rámci kontrolní činnosti a tam žádný termín uvedený není. Předtím je vyhledávací činnost, v rámci které se ale nic nevrací. Není tedy sebemenší důvod, proč prodlužovat tu lhůtu o 15 dní. Ten je v rozporu s textem vašeho zákona.
Děkuji za slovo. Já se pokusím vrátit od té odbočky k daním k tomu, co teď projednáváme, čili k "firmě za jeden den". Já jsem si tedy vytáhl textík z knížky, která se jmenuje O čem sním, když náhodou sním. Podnikatelé z Estonska dokážou založit novou firmu přes internet za 18 minut. Mladí politici z Finska nebo Kanady lákají do svých zemí technologické firmy a inovátory, kteří tam vytváří tisíce pracovních míst. A my Češi máme veškeré předpoklady tuto revoluci využít a vrátit se tam, kde jsme před sto lety byli. V desítce nejrozvinutějších států, ve světové špičce v oblasti technologií. A stát bude poskytovat svých občanům špičkové služby a nebude je zatěžovat, vůbec. My totiž, když po státu něco chceme, tak vyplňujeme, čekáme, platíme. Pojďme to zrušit. Chcete založit firmu? Jasně, online, za 18 minut čistě na počítači. Daňová přiznání na internetu trvají tři minuty a přeplatek daně dostanete do pěti dnů." A je potřeba, abychom se vrátili k těm volebním slibům. Takže pomůžeme lidem, kteří začínají podnikání. Protože ten návrh vrátit to k přepracování znamená, že to zabijeme a že ti lidé budou muset dál čekat a platit a že se to velmi pravděpodobně nestihne do konce volebního období. Já si myslím, že podnikatelé, kteří začínají s podnikáním, mají spoustu nákladů, které musí zahrnout, a že my nemáme žádné morální právo, abychom je zatěžovali dalšími tisíci korunami za věc, která už je v dnešní době absolutním přežitkem.
Děkuji.
Co je ale možná ještě horší, podnikatele to stojí nervy a jeho drahocenný čas, který by jinak mohl vynaložit právě rozvoji svého podnikání. Zároveň je důležité zmínit hned ze začátku, že my nechceme rušit jakýkoliv současný proces. Také chceme, aby klesly náklady na založení jednoduché společnosti s ručením omezeným z dnešních 5 až 10 tisíc korun na pouhých 500 korun. Když jsme tento návrh zákona připravovali, tak v kategorii start podnikání jsme byli na 81. místě. To jsou všechno státy, které nás předběhly v tom, jak jednoduché je podnikat. Já chápu, že někomu to připadá vtipné, ale vtipné to není, že tady nemáme kvalitní podnikatelské prostředí.
Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já počkám ještě, pan kolega se ještě rád nadechne, aby nám mohl ukázat nějaký další graf. Prosím, můžete pokračovat.
Pan premiér například velmi rád jmenuje Estonsko. Relativně malou evropskou zemi, která si jako svůj cíl vytyčila být moderní digitalizovanou zemí. No tak ve stejném žebříčku, kde my jsme pro tento rok na 134. místě, oni jsou čtrnáctí. To znamená 120 míst před námi. A opravdu když to zvládnou oni, proč to nemůžeme zvládnout my? Myslím si, že není nic jednoduššího, než se vydat na stejnou cestu a být stejně přívětiví ke svým občanům a začínajícím podnikatelům, jako jsou Estonci. Věřím, že přijetí tohoto zákona bude pozitivně motivovat lidi, aby zkusili rozjet vlastní podnikání a zakládali nové firmy. Rozvoj malých a středních podniků je jednou z cest, jak podpořit inovace a bojovat s nelichotivou pověstí České republiky jako montovny Západu. Také navrhujeme zrušit povinnost volit si obory živnosti u živnosti volné, což dnes nemá žádnou právní relevanci. Vláda tomuto návrhu poskytla neutrální stanovisko. Věřím, že ji přesvědčíme, že se jedná o dobrý a potřebný návrh a zde se dočkáme pozitivního stanoviska. My si samozřejmě za svým návrhem stojíme. Takže to je mé stručné představení návrhu. Já doufám, že návrh podpoříte. Samozřejmě jsem vám připraven vysvětlit každý detail našeho návrhu. Náš návrh je opravdu podrobný. Není to tak, že by byla ta legislativa tak dlouhá, to je asi pět stránek, ale zbytek je důvodová zpráva, která se opravdu často odkazuje na data Světové banky, která se odkazuje na data, která nám poskytlo Ministerstvo spravedlnosti ohledně zakládání firem. Ještě stručně jednou. Tam, kde je prostě standardní smlouva. Tam, kde nejsou žádné další překážky.
Děkuji zástupci navrhovatelů za netradiční úvodní slovo. Upozorňuji, že nemohu dát nikomu faktickou poznámku, slovo k faktické poznámce, protože ještě není rozprava. Samozřejmě potom v rozpravě už bude standardní postup.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych chtěl říct, že já určitě jsem zastáncem a příznivcem digitalizace. Předkladatel ho nazval "firma za jeden den". Chtěl bych upozornit na fakt, že už dnes bez nejmenšího problému založíte firmu za jeden den, což vám asi potvrdí každý přítomný právník či notář. A já sám osobně to mám vyzkoušené. Chci být stručný, takže se nebudu zabývat drobnostmi, jako jsou nevhodné formulace, chyby v interpunkci a nerespektovaná užívaná terminologie, ale obrátím se na pár základních oblastí, které si myslím, že za pozornost stojí. Ti tedy nebudou moci uzavřít, tak jak je dneska běžné, dohodnutou společenskou smlouvu, ale budou se muset podřídit nějakému formuláři v uvozovkách. A návrh je zacílen pouze na fázi zakládání společnosti - to bych chtěl zdůraznit. Nevztahuje se na celý její životní cyklus ani nějaké provádění změn.
Mně to trošku připadá, ten návrh ohledně doplatku na bydlení z minulého volebního období. Jenom aby se neřeklo, že SPD prosazuje dobré návrhy, že to byla ČSSD. A také jsem podal interpelace jak na pana ministra Hamáčka, tak na ministra školství Plagu. Asi nemá zájem situaci řešit. My rádi řekneme, že to bylo ve spolupráci i s dalšími politickými stranami. Nebudeme si to přivlastňovat. Znova jsem vás chtěl tady vyzvat, abyste to nevraceli k dopracování.
Ještě než dám slovo paní ministryni, tak je zde faktická poznámka.